Co pak mohu přislíbit, že zdrojem toho zvýšení nebude tento zákon.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Díky tomuto zákonu nevzrostou ceny energií pro občany. Děkuji.
Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Mohu uklidnit celou sněmovnu, nebudeme protahovat nijak výrazně další rokování, není to naším úmyslem. Ale nezastírám naši urputnost. Já jsem tady několikrát vyzýval, aby bylo zdůvodněno to, proč je předkládán. Té odpovědi jsme se ani po několika výzvách nedočkali. Nechci předesílat. Mně jde hlavně o to zdůvodnění, proč byl předložen. Věřím, vážení kolegové a kolegyně, že až dojde na hlasování, že budete opravdu racionálně uvažovat a věřím, že zvolíte správně.
Já bych si dovolil prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na svého předřečníka a chtěl sdělit, že samozřejmě rozpočtové dopady byly projednány i s ministrem financí. Čili není to tak, že by s tímto nebylo počítáno.
Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Není tomu tak. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasování nám sdělil pan ministr i on své stanovisko. Prosím, aby každý věděl, o čem hlasuje. Děkuji. Prosím, pane zpravodaji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemusíte se děsit toho, co jste různě slyšeli, že by tady bylo nějakých 350 hlasování. To je tedy legislativně technická. Jak jsem avizoval, mělo by dojít k jedné drobné změně proti tomuto schválenému způsobu hlasování, a to tak, že po dohodě s panem ministrem, s předsedou hospodářského výboru a zpravodajem bychom hlasovali zvlášť o bodu A109. Čili ta procedura by vypadala následujícím způsobem: Návrh na zamítnutí podán nebyl, čili o takových věcech hlasovat nemusíme.
Pan předseda Kolovratník je zde. Já mu tedy předávám slovo a prosím, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Ano, zde přítomen. Děkuji za slovo i za trpělivost. Předešlu, kolegyně a kolegové, že teď je to pro mě mírně nervózní situace, protože mám výsledky dva sečtené a ten třetí se ještě sčítá. Musím tedy poprosit o vaši trpělivost, protože právě pro stenozáznam je potřeba přečíst u každého kandidáta počet hlasů, který dosáhl. Znamená to, že v Kontrolní radě Grantové agentury v tuto chvíli zbývá zvolit ještě tři zbývající členy. I tady jsme odevzdali i zpět získali 164 hlasovacích lístků. Konstatuji tedy, že ze tří členů jsme vybrali jednoho a zbývá ještě v této radě obsadit dvě místa. Stejně jako u volby předchozí, budeme tedy vyhlašovat novou lhůtu a tu volbu budeme opakovat na další schůzi Poslanecké sněmovny. A i když jsem mluvil pomalu, tak bohužel kolegové ještě sčítají a bohužel tady nemám v tuto chvíli výsledky volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Pan poslanec Kalousek předesílá, že když začnu nápěv, že se připojí. Vidím, že jsme byli poměrně úspěšní. Vydáno i odevzdáno 164 hlasovacích lístků.
Jestli jste, nebo nejste v konfliktu zájmů, já nevím, to by taky také možná mohlo zaznít. Jsem rád, že reagoval na dotaz kolegy Lanka. Ale já bych řekl, že tady zazněla nějaká smršť pozměňovacích návrhů, řada argumentů. První strana důvodové zprávy hovoří sama za sebe: Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Sociální dopady. Dopady na životní prostředí. Protože pokud to někdo dělá opakovaně, cíleně a vědomě, tak by to opravdu chtělo výraznou sankci.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní pan zpravodaj s přednostním právem.
Já jsem myslel, že už nebude potřeba reagovat na některé věci, které tady padají, ale bohužel, když někdo spekuluje o mém střetu zájmů, tak na tu drzost reagovat musím. A tak bych mohl pokračovat. Čili nemohu jinak než tu spekulaci tady nazvat velkou drzostí. Rozhodneme hlasováním. A měli bychom minimálně se slušností dojít už k tomuto průběhu projednávání zákona a pokusit se případně takové hlasování dnes dokončit. Možná že to děláte záměrně, abyste ten čas prodloužili, takže já už na to příště reagovat nebudu.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji panu poslanci Černochovi.
Opravdu jen stručně. Já navážu na to, co říkal kolega předseda klubu Marek Černoch. Přece výhrady opozice nejsou ani šaškárna ani drzost.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Adam. Já děkuji panu poslanci Adamovi. Pane poslanče, máte zájem se vyjádřit? Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, pana senátora Bradáče. Pan senátor nemá zájem o závěrečné slovo, pan ministr taktéž ne. Já jsem přivolal naše kolegy z předsálí a o tomto usnesení, tak jak jsem jej přednesl, zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu senátorovi i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Vítám mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou. Vítejte, paní senátorko. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Novela dále řeší úpravu sankčních opatření, kdy se zákonem stanovená výše pokuty jeví značně vysoká, to znamená 100 korun za každý započatý den prodlení, a navrhuje se proto výše pokuty 50 korun za každý započatý den prodlení. Zrušuje se dále ustanovení o možnosti uplatnění poplatku z prodlení, protože občanský zákoník již nadále s institutem poplatku z prodlení nepočítá. S těmito úpravami ze Senátu Ministerstvo pro místní rozvoj jednoznačně souhlasí.
Ano, pan poslanec má zájem o vyjádření. Děkuji panu poslanci Uhlíkovi a otevírám rozpravu, do které se hlásí paní senátorka Jitka Seitlová.
Již v roce 2012 stanovil zákon o hospodaření energií vlastníkům budov a společenství vlastníků jednotek plošnou povinnost vybavení bytů konečných uživatelů přístroji regulujícími a registrujícími spotřebu energií. Nová povinnost vyplývala z evropské směrnice. V praxi se však ukázalo, že instalace a měření není vždy technicky možné nebo nákladově efektivní. Senát ověřil, že evropská směrnice pro takové případy umožňuje výjimku, výjimku z této povinnosti instalace měřidel ve všech bytových jednotkách bytových a činžovních domů. Pozměňovací návrhy Senátu upravují zákon o službách v souladu se směrnicí Evropské unie tak, aby v případě, že vlastníci nebudou povinni instalovat měřiče tepla nebo indikátory v jednotlivých bytech či jiných částech domu, mohlo mezi vlastníkem domu a nájemci těch bytových jednotek dojít k dohodě o způsobu rozúčtování platby za teplo, teplou vodu nebo rozúčtování podle jiného právního předpisu. To by podle znění, které bylo původně přijato, nebylo možné.
Já velmi děkuji paní senátorce za její vyjádření. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní senátorky. Pěkné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený člene vlády, pardon, členko vlády, zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte jenom, abych krátce jako předseda poslanecké frakce se obrátil na vedení naší Poslanecké sněmovny s následující připomínkou nebo žádostí. Já jsem dalek toho, abych se tím cítil osobně dotčen. Ty výroky nevypovídají nic o mně, ale o úrovní jejich autora. Ten bod se stále ještě jmenuje Odpovědi členů vlády na interpelace, nejmenuje se Nadávky členů vlády poslancům.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Jako člen vedení Poslanecké sněmovny sděluji panu poslanci Kalouskovi, že se tím budeme zabývat. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ctěné kolegyně poslankyně a kolegy poslance prosím o ztišení.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Prosím, abyste pokračoval až poté, co se sněmovna ztiší. Nebo začnu konkrétní hříšníky jmenovat.
Dne 19. března 2015 projednal Senát Parlamentu ČR novelu zákona o hospodaření energií, která implementuje směrnice o energetické účinnosti a dodatečně implementuje již transponovanou směrnici o energetické náročnosti budov a směrnici o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. S podstatou navrhované novely a hlavními důvody předložení jsem vás již seznámil při jejím projednávání Poslaneckou sněmovnou. Z tohoto důvodu bych se nyní rád zaměřil na ustanovení, které je hlavním tématem přetrvávajících diskusí. Obdobná diskuse byla vedena již při hlasování o pozměňovacích návrzích zde v Poslanecké sněmovně. Bylo zejména diskutováno, zda navrhované znění nejde nad rámec požadavků směrnice. Senátní pozměňovací návrh je přijatelným řešením pro formulování výše uvedené povinnosti. Druhými dvěma pozměňovacími návrhy byly návrhy paní senátorky Seitlové, které ještě jasněji vysvětlují práva a povinnosti majitelů domů, tak aby nedocházelo k ohrožení soukromí.
Kdo je proti? Je to hlasování číslo 178, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 153, proti žádný. Děkuji paní senátorce i paní ministryni. Budeme pokračovat v přerušené rozpravě.
Nicméně jsou tady věci, které k tomu energetickému zákonu zkrátka říct musím. Já bych rád zopakoval jednu zásadní větu, která je ve vyjádření pana náměstka ministerstva průmyslu a obchodu, pana Šolce. Na podporu obnovitelných zdrojů se ročně vydá 44 miliard korun. Ono je přece logické, že když se musí vyplatit fixní množství peněz a část z původních plátců zaplatí nově méně než předtím, tak prostě tu chybějící část musí někdo doplatit. A já se obávám, že to nebude nikdo jiný než spotřebitelé, v tomto případě ovšem v roli daňových poplatníků. V podstatě je to jenom přesypávání z jedné kapsy do druhé za obrovského zmatku a zase u toho nikdo neřekne, jak se to dotkne peněženek obyčejných lidí. Pokud je změna tarifu potřeba, pak na tom nesmí nikdo prodělat, maximálně se mohou snížit zisky monopolních firem, a ty skutečně nemusí být miliardové, a pak by se dalo věřit, že všichni zaplatíme stejně jako dneska. Bohužel historie nás učí, že zatím tomu vždycky bylo trošku naopak. Pokud se tato hranice překročí, měl by se sebrat a přijmout za to plnou zodpovědnost.
Samozřejmě že jestliže to říkám, že nebude mít dopad na spotřebitele, a můj náměstek to říká, tak to znamená přímo. Důvodem pro to je snaha o udržení konkurenceschopnosti českého průmyslu zejména vůči německému průmyslu, kde je to totiž tak, že tisíc největších německých firem v podstatě neplatí na obnovitelné zdroje a celé to břemeno je hozeno na domácnosti, terciární sféru, malé firmy. A zároveň platí, že nechceme, aby to mělo přímý dopad na spotřebitele.
Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu.
Takže jsem se chtěl jenom poprosit, abyste podpořili ten zákon nebo návrh, změnu pana Kováčika.
Paní poslankyně Havlová i paní poslankyně Hnyková jsou omluveny. Dalším tedy řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Ale chtěl bych pár věcí, které jsme tady diskutovali, nezazněly na ně odpovědi, a pár zásadních věcí opravdu stručně, které si myslím, že by ještě zaznít mohly. Budu oslovovat prostřednictvím pana předsedajícího raději pane zpravodaji, abychom zase nemluvili o tom jméně. Podstatné je, že vy jste, pane zpravodaji, prostřednictvím pana předsedajícího, registroval, že tam zaznívá vaše jméno, ale asi jste nezaregistroval nebo nechtěl odpovědět na ten dotaz, který tam byl položen. Co vás vede k tomu, že jste předložil pozměňovací návrh, který umožňuje rozdělení solárních elektráren, a tím je zvýhodnit, na základě odvodů udělat to pro ně výhodnější?
Určitě mi starostové a starostky, kterých je tady požehnaně, potvrdí, že ani pokud jim jedna kontrola vyjde, nejsou, jak se říká, za vodou. Protože najde se tečka nebo čárka za nějakou větou, již to jde na finanční úřad, na ředitelství financí, pak prosíme o posečkání, prosíme o odpuštění. V lepším případě dostaneme jenom výchovnou pokutu. Myslím si, že starosta by po té jedné kontrole měl mít jistotu, že všechno udělal správně, že peníze z dotačních titulů byly správně použity. Ale my v tomto případě všechno svádíme vždycky na starosty nebo i na právní subjekty, které požádají o dotační titul. Z toho důvodu výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj iniciuje právě to, abychom zjistili, jaký je systém, abychom dali oporu a podporu všem, kteří žádají o dotace, v tom smyslu, že je někdo zkontroloval, že někdo řekl ano, nepochybili jste, dal tam kulaté razítko a konec.
Děkuji za slovo. Pak se ale stává to, co tady říkala paní předsedkyně, že dochází k duplicitám, někde dokonce ke triplicitám. To je jedna negativní vlastnost. Ta druhá negativní vlastnost je, že tady vzniká absolutní právní nejistota v tom, že jeden orgán, který kontroluje jednu věc, vám řekne, že je to všechno v pořádku, a druhý najde nějakou chybu a řekne všechno v pořádku není. Takže to nakonec stejně celé jde k soudu a projekt realizován není. Taky jsem zažil, můžu uvést jeden příklad, kdy svého času ministr zdravotnictví Rath trávil se svými kontrolami na krajském úřadě ne týdny, ale měsíce. Tím neříkám, že má být kontrol méně. Děkuji vám za pozornost.
Ano a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud ne, tak ji končím. Otvírám podrobnou rozpravu. Poprosím paní předsedkyni Halíkovou, aby se odkázala na usnesení, které přijal výbor. Paní předsedkyně, já ještě jsem v tom vašem vystoupení zaznamenal, což v tom návrhu usnesení není, konkrétní termín. Takže pokud si přejete, abychom uložili vládě termín do konce července 2015, tak to můžeme takto modifikovat. Teď už je to jasné všechno. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Prosím paní předsedkyni petičního výboru paní poslankyni Zuzku Bebarovou Rujbrovou, aby nám tuto zprávu uvedla. Otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím.
Souhlasím s vámi, že příběh bratrů Mašínů společnost rozděluje, společnost polarizuje, a nemyslím si, že jsou to vhodní kandidáti na to, aby obdrželi z rukou prezidenta republiky státní vyznamenání. Nemyslím si to ne proto, že bojovali proti totalitnímu režimu, že se snažili navázat na odkaz svého otce, který bojoval proti nacistické totalitě, ale myslím si to kvůli metodám, které tehdy uplatnili v rámci tohoto boje.
Děkuji panu premiérovi za jeho jasnou odpověď. Šestou interpelaci přednese pan poslanec Petr Fiala, který pana premiéra bude interpelovat ve věci služebního zákona. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Největší nárůst eviduje třeba Ministerstvo vnitra, kde přijali letos 126 úředníků. Současně rostou počty úředníků v těch nejvyšších kategoriích. Je to někdy až absurdní. Moje otázka je logická. Jak se takové navýšení projeví na kvalitě služby pro občany? A především, co to bude stát? Protože už teď se navýšily provozní náklady ministerstev a toto samozřejmě bude přinášet další náklady pro stát.
Děkuji panu poslanci Fialovi.
Čili my jsme nezvýšili na úrovni vlády tabulková místa s výjimkou několika konkrétních resortů, s výjimkou několika konkrétních agend. Také jsme Ministerstvu vnitra umožnili, aby posílilo odbor informatiky o několik tabulkových míst. A skutečně jenom ve velmi malém rozsahu několika málo tabulkových míst jsme umožnili posílení Ministerstva práce a sociálních věcí. Jinak veškeré změny, ke kterým dochází, dochází v rámci stávajícího počtu systemizovaných tabulkových míst na jednotlivých úřadech. Stejně tak vláda rozhodla o tom, že bude ministr pro lidská práva a legislativu - i tam došlo k vybudování alespoň minimálního zázemí. Ale pokud jde o celkový počet pracovníků Úřadu vlády v té agendě, která podléhá premiérovi, tak tam se ten celkový počet v zásadě nezvýšil. Čili myslím si, že je potřeba analyzovat situaci na jednotlivých úřadech. Současně chci odmítnout, že by tady docházelo k nějakým plošným čistkám ve státní správě v souvislosti s přípravou na zákon o státní službě. My jsme se pustili velmi rychle do toho, abychom zorganizovali výběrová řízení na státní tajemníky. To je krok, ke kterému dojde na základě stávajícího zákona. My se teď snažíme zákon implementovat a od 1. července letošního roku by už také měla platit nová systemizace na jednotlivých úřadech. Já souhlasím s tím, abychom posílili úřady práce v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a kontroly výplaty sociálních dávek. Souhlasím s tím, abychom posílili počet pracovníků, kteří budou vykonávat kontrolu na finančních úřadech. Ale nemyslím si, že je potřeba, abychom zvyšovali úřednický aparát na ministerstvech, a naopak si myslím, že je možné i tam hledat úspory a snažit se o efektivní fungování. Poslední poznámka. Takže i to bude pohyb, který se projeví statisticky tím, že se zvýší počet zaměstnanců podřízené organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Ale nebude to tím, že bychom nabírali nové zaměstnance, ale budou v zásadě převedeni z těch stávajících rad jednotlivých regionálních operačních programů. Takže není to žádná plošná čistka a není to žádný plošný nábor byrokratů do centrálních státních úřadů.
Děkuji, pane premiére. Poprosím pana poslance, který má zájem o doplňující otázku.
Ta výměna úředníků byla bezprecedentní. Nikdy předtím se tolik úředníků naráz na ministerstvech nevyměnilo. Tak to je částka, která by snad na to mohla stačit.